Jedná se o hlasování 542, přihlášeno 142 poslanců, pro 124, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.
A. Stanovisko výboru doporučující.
Kdo je proti? Tento návrh byl přijat.
Stanovisko výboru nedoporučující.
Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. Prosím.
Stanovisko výboru doporučující.
Ptám se, kdo je pro tento návrh? Tento návrh byl přijat.
D poslance Klána nehlasovatelný. Takže nyní podle mých záznamů jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích a můžeme přejít k hlasování o návrhu zákona jako celku.
Podle mých záznamů také. Kdo je proti? Já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo.
Děkuji, pane místopředsedo. Já bych jenom chtěla vyslovit takové přání a prosbu.
Dále říká, že by takové úpravě měla předcházet široká odborná diskuse a nemělo by to být předkládáno takto ad hoc. Stejně tak je zmíněno, že Ministerstvo spravedlnosti má za úkol do konce roku 2017 předložit otázku spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek, její řešení komplexní cestou, která by upravila všechny dosud avizované a zmíněné problémy.
Prosím, pokračujte.
A závěrem tedy konstatuje, že by mohla být ohrožena dobrá víra těch legitimních vlastníků a jejich očekávání, které v uběhlé době prošlo a označuje tuto úpravu za neúplnou, nepřesnou a rozpornou.
Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku paní poslankyně Válkové.
Ono to tady má být. Je to tedy na místě říci, že jsem si prošla všechna, i legislativní, údobí a ta současná situace vyžaduje změnu. Já osobně samozřejmě budu pro tuto novelu hlasovat. Pokud jde o předkupní právo, to si ještě musíme vyříkat v ústavně právním výboru, pokud nám umožníte, abychom se touto materií zabývali ve výborech.
Myslím, že jsme o tom diskutovali na půdě ústavně právního výboru poměrně dlouho. Ale ty zjevné problémy se prostě neřeší. Řekli, že předkupní právo u nemovitostí neexistuje, ono ještě stejně nevstoupilo v účinnost, takže by se vůbec nic nestalo a měli bychom vyřešeno a nemuseli bychom přemýšlet nad garážovým stáním. Nepochybně to na jednání ústavně právního výboru navrhnu, ale jak to dopadne v této Sněmovně.
Také děkuji.
Pokud by ta lhůta byla nedostatečně dlouhá k tomu, aby výbory tuto věc projednaly, tak ten tisk nebude zařazen na jednání Sněmovny.
Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. V tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda pan navrhovatel nebo zpravodaj si chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání a nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Návrh nevidím. Eviduji žádost o odhlášení. Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru jako výboru garančnímu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru jako garančnímu výboru.
Kdo je proti? Tento návrh byl přijat.
Vše, co jsem chtěl sdělit, jsem sdělil.
Nejen já, ale i další pamětníci Poslanecké sněmovny určitě zaloví v paměti a uvědomí si, v jakém stavu se nacházela činnost České kanceláře pojistitelů z hlediska vymáhání nezaplaceného pojistného, které vznikalo pouze a jenom porovnáním evidencí pojištěných osob a evidence vozidel. Podařilo se v podstatě díky návrhu Komunistické strany Čech a Moravy v tomto zákonu zrušit činnost České kanceláře pojistitelů v tom smyslu, že oni budou tou organizací, nestátní organizací, která ze zákona má pravomoc porovnávat dvě evidence, o kterých jsem hovořil, to znamená evidenci vozidel a evidenci pojistníků, a z toho vyvozovat patřičné sankce vůči těm, kteří údajně nezaplatili pojistné bez ohledu na to, zda vozidlem byla spáchána škoda či nebyla spáchána škoda. Já si vzpomínám na tu šílenou diskusi, která tady byla, jak ti poctiví plátci budou trpět tím, že jim budou neúměrně zvedány ceny zákonného pojištění, tedy pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. Já jsem přesvědčen, že to se u žádné pojišťovny, která tento pojistný produkt nabízí, se neuskutečnilo a v podstatě systém je plně funkční i na základě příspěvků pojišťoven. Využili tam tedy dvě opatření. Druhý institut je, že v podstatě je dáno to, že částka, která se rovná dennímu pojistnému, je také tou částkou, která je vymáhána jako dlužná částka. Ovšem nerozptyluje to vůbec vůči současnému stavu naši obavu do budoucnosti, a to je to, že navrhovaný systém příspěvků a navrhovaná regulovaná povinnost hradit regresní náhrady povede ke spravedlivějšímu uspořádání systému a že nebude možno realizovat excesy, které vyplývaly z porovnávání databází. Protože ty databáze, jak evidence vozidel, tak evidence pojistníků, stále ještě nejsou dokonale objektivní. A další věc. Vy se můžete bránit pouze soudně tomu, pokud jste obviněni, anebo jste požádáni o to, abyste uhradili chybějící pojištění, byť třeba pojistníkem už dávno nemusíte být, ale musíte se bránit touto cestou. Bohužel ale jedna věc novelou tohoto zákona není řešena vůbec.
Ale on se musí naučit dovednosti. To se prostě nedá vyčíst. On musí získat zkušenosti. Prostě proto, že ho někdo musí vidět. To nejsou ty operační pláště, to je tady v tom, že ta fakulta potřebuje jinou činnost, která stojí jiné peníze, peníze navíc. Z toho na mě padá skutečně děs a hrůza. Ne proto, že to může být 350 pozměňujících návrhů, ale že ty návrhy jdou proti sobě, nejsou koncepční, nejsou dobře vydiskutované. Aby byla schopna tu funkci ovlivňovat. To prostě není možné. Rozumím tomu. Tomu rozumím. Protože v tuto chvíli nikdo neví, jak to bude fungovat. Všecko je odkázáno na nějakou smlouvu mezi fakultou a nemocnicí. Jak ta smlouva bude vypadat? Jak ji ta rada připraví? Proto budu podávat návrh na zamítnutí v prvém čtení. A ta chyba skutečně vzniká jenom v tom, že bohužel pan ministr to zdědil pozdě, že nebylo možné, aby to sociální demokracie prosazovala celé toto volební období. Protože kdo chce prosadit něco ve zdravotnictví, tak to musí začít prosazovat v okamžiku, kdy se ujme vlády. To je práce na celé období. A musí to také být proto, aby to ještě přineslo něco pozitivního, protože jinak všecky kroky ve zdravotnictví v té prvé fázi dopadají na toho, kdo je zřídil, negativně.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové. Už zde bylo k tomuto návrhu zákona mnoho řečeno. Myšlenku transformace fakultních nemoc obecně podporuji. Také to není myšlenka nová. I proto jsem byl zvědav, jakou podobu bude mít návrh, který v poměrně rekordním čase připravilo Ministerstvo zdravotnictví poté, co ztroskotal záměr připravit zákon o neziskových nemocnicích. Zásadní limit se ukázal již na počátku, protože čas na přípravu tohoto zákona a připomínkové řízení se ukázalo více než hraniční. A stejně tak limitní je čas na projednání tohoto návrhu zákona v dalším legislativním procesu. Nebudu je opakovat všechna, ale nemohu se nezmínit znovu o problému zadlužení některých současných fakultních nemocnic, přičemž již dlouhodobě je nejvíce alarmující situace Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. A tak zde vyvstávají logické otázky, co s takovýmito problematickými subjekty, které se mají stát univerzitními nemocnicemi. Rád bych zmínil i další problematické okruhy nebo i problematické subjekty, které mají podobné problémy, možná ne v takové míře. Jedná se v tuto chvíli hlavně o Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, ale zítra to může být některá nemocnice jiná. V této souvislosti se nelze divit požadavku rektorů našich univerzit, kteří požadují, aby byly budoucí univerzitní nemocnice oddluženy. Je ale toto navrhované řešení samo o sobě dostatečné? Ministerstvu zdravotnictví v této souvislosti vyčítám, že situaci brněnských nemocnic, které zřizuje, již dříve nezačalo komplexně řešit.
Výsledek, bohužel, je naprostý a nepoužitelný paskvil. A to nejen co se týče mnoha legislativních nedostatků, ale zejména z věcného hlediska. Návrh nemá vyřešené financování, nejsou připraveny prováděcí předpisy, je neprostupný, lidi by stahoval do systému, ale nemotivoval by je jej opustit. Zákon je pravděpodobně v rozporu s ústavním principem rovnosti před zákonem. Proto předložila tento návrh i přesto, že si sama musí být vědoma jeho nedostatků. Vyslali bychom tím vzkaz, že sociální bydlení není třeba řešit, že bytová situace nepředstavuje žádný problém. Tento zákon ji však nevyřeší. Tento zákon dokonce ani nebudeme schopni opravit ve výborech. Znamenalo by to napsat ve výborech zcela nový zákon. Proto navrhuji, aby tento návrh zákona byl vrácen předkladateli, tedy vládě, k dopracování. Pokud tento návrh neprojde, dovolím si navrhnout prodloužit lhůtu na projednání zákona ve výborech o 20 dní. Záměrně říkám výbory v množném čísle. S ohledem na množství a charakter sporných bodů předpokládám, že se zákonem budou chtít zabývat i další výbory, nejen výbor pro sociální politiku, který byl určen jako výbor garanční. Jako zpravodajka ráda přidělení zákona do dalších výborů k projednání navrhnu či podpořím.
Hezké dobré odpoledne. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Zastavit byznys s chudobou. Byznys s chudobou, který je vlastně dědictvím někdejšího ministra Drábka. Když jsem tam řekl, že se ten zákon patrně nepodaří projednat, tak to vyvolalo téměř zděšení. Jde tady o zásluhovost, už jsem o tom mluvil v minulém svém vystoupení, o potřebě rozptýlit ty sociálně potřebné, především ty sociálně nepřizpůsobivé. Jsem pro prodloužení lhůty k projednávání. Ano, jsem, ale nesdílím tu skepsi, že nelze zákon nějakým způsobem opravit. Nebo nemluvím o zákonu jako takovém. To by znamenalo, že tato Sněmovna už ho nepřijme.
Já jen v krátkosti za poslanecký klub Úsvit - Národní koalice. Myslím si, že ty změny, které bychom tam my dávali jako poslanci formou pozměňujících návrhů, říkám si, zda budou natolik kvalitní a propojené, aby celou tu oblast postihly. Odkud jinde by to mělo vycházet než obec, která by měla toto sociální bydlení zajišťovat. Jistě, když to vrátíme k přepracování, nebude nic. Je otázka, když to zůstane, jestli z toho taky nebude nic. Děkuji.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Vláda se zavázala ve svém programovém prohlášení, že bude prosazovat provázané řešení sociálního bydlení a předcházení bezdomovectví. Boj proti sociálnímu vyloučení dokonce prohlásila za jednu ze svých programových priorit. Navzdory těmto proklamacím se fakticky za této vlády situace dále dramaticky zhoršuje, což dokládá fakt, že se ztrojnásobil počet lidí, kterým je vyplácen doplatek na bydlení. Do parlamentních voleb zbývá pouze půl roku. Vláda takto důležitý zákon předkládá na poslední chvíli. Otázkou je, zda stačí projít celým legislativním procesem. Navíc je zde rozpor mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí, které sice pozdě, ale přece zákon předkládá, a Ministerstvem pro místní rozvoj, které má bytovou politiku ve své gesci. Již při představování koncepce o sociálním bydlení se návrh setkával s velkou kritikou, a tak předložený návrh doznal zásadních změn, které jsou jen určitým kompromisem mezi spolupracujícími ministerstvy a také zástupcem vládní koalice. Zákon cílí v současné době cca na 150 až 120 tisíc obyvatel, což ale představuje zhruba pouhou jednu třetinu občanů, kteří jsou v současné době ohroženi chudobou nebo sociálním vyloučením. Zákon je potřebný, to je fakt, ale pokud má být skutečně i účinný, tak musí být jasné, kdo bude odpovídat za jeho plnění a kdo zaručí dostupnost bydlení. Budou to obce, města nebo některá z organizačních složek státu? Podle původního návrhu to měly mít za povinnost právě samosprávy. Od toho bylo na nátlak Svazu měst a obcí a Občanského sdružení majitelů domů upuštěno a pro obce to bude pouze dobrovolné. Tento fond ale nemá pravomoc posuzovat sociální situaci žadatelů a ani jim nemůže poskytovat podporu v podobě sociální práce. O to se budou muset postarat úřady práce nebo obce. Z uvedených systémových nedostatků předloženého zákona je patrné, že i když se stane zázrak a zákon se stihne projednat a vstoupí v platnost, reálně situaci nejohroženějších skupin občanů v předložené podobě pro své vnitřní rozpory a nedostatky nesplní.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 56. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Navrhujeme tento postup:
Děkuji, vážený pane předsedo. Dobrý den všem. Považuji za důležité zajistit včasné projednání tohoto již delší dobu odkládaného tisku, neboť má zásadní význam pro obranu a bezpečnost České republiky.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
Pokud bude tento návrh na zařazení nového bodu přijat, dávám tedy podmíněný návrh na to, aby byl zařazen na zítřek, na středu po již pevně zařazených bodech.
To se jedná o nový bod v prvním čtení. Tak to není možné z jednacího řádu. Během schůze nemůžeme řadit první čtení, protože nejsou lhůty.
Lhůta uplynula 10. dubna.
Takže to uděláme tak, že tento návrh bude možné přednést na příštím jednání organizačního výboru, který bude chystat další schůzi.
Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Abychom měli na projednání těchto tisků dostatek času, tak současně navrhuji jménem dvou poslaneckých klubů, ČSSD a ANO 2011, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích i po 19. i po 21. hodině. A ještě mi dovolte jeden návrh, který by se týkal zítřejšího dne. Bylo dohodnuto, že se lhůta pro projednání ve výborech zkrátí na 20 dnů. Tak se stalo. My jsme absolvovali první čtení, zkrátili lhůtu na 20 dnů.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi, abych se jako zpravodaj vyjádřil k tomuto novému vládnímu návrhu o zřízení univerzitních nemocnic. Ani ve světě nebyla dostatečně vyřešena. Víme dobře, že tento návrh zde byl i při minulém volebním období a že nakonec nebyl ani projednáván. Právní forma stávající příspěvkové organizace neumožňuje vytvářet pro činnost fakultních nemocnic potřebné podmínky, a to zejména v oblasti hospodaření, řízení a zajištění spolupráce s vysokými školami. Odpovídající právní úprava chybí zejména v případě zřizování a řízení společných pracovišť a financování výuky ve fakultních nemocnicích. Problémy tady už byly nastíněny panem ministrem a bylo by dobře, abychom si je probrali ve výborech. Některé z nich mohu nastínit. Například z čeho budou univerzity hradit výuku v nemocnicích? Teď by měly asi pravděpodobně dostat přidáno. Máme ty odborníky? Pokud máme, dobře. Dále potom opakovaně diskutovaná problematika takzvaného dluhu. Ale i když ten úvěr bude mít a bude se snažit hospodařit vyrovnaně, tak stejně se z toho jen tak rychle nedostane. Říkáme stále, že pacientů se ta záležitost nebude týkat. Ano, nebude, pokud všechno bude klapat za ideálních podmínek, tak nebude. Pacienti to vůbec nijak nepocítí. Pak to ti pacienti pocítí. Další otázkou, další úvahou, je, jak to bude s investicemi. Víme všichni dobře, že současné příspěvkové nemocnice dostávají investiční prostředky na to, aby mohly zrekonstruovat nemocnice nebo něco postavit, vylepšit.
Pan předseda Sklenák dle mého názoru přednesl procedurální návrh ve smyslu hlasování a jednání po 19. a 21. hodině a o tom se hlasuje bez rozpravy. Návrh zněl, abychom dneska jednali po 19. i 21. hodině. Pane poslanče, já se ještě velmi omlouvám, ale ještě než vám dám slovo, tak bych chtěl vaši pozornost, myslím pozornost vás všech, obrátit ke galerii pro hosty a přivítat v Poslanecké sněmovně delegaci zemědělského výboru Parlamentu Ázerbájdžánu, kterou vede jeho předseda pan Eldar Ibrahimov. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Děkuji, pane předsedo. Další přednostní práva nevidím, takže prosím paní poslankyni Hnykovou a připraví se pan poslanec Andrle Sylor.
Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám krásné odpoledne. Dovolte mi zařadit na jednání Poslanecké sněmovny nový bod, který jsem nazvala Krizová situace v sociálních službách v důsledku nedostatku personálu a špatného platového ohodnocení. Pane předsedající, prosím!
Prosím, abyste se usadili a sledovali jednotlivé návrhy.
Sociální služby jsou v personální krizi. Zaměstnanci odcházejí a noví nepřicházejí. Společnost očekává od pracovníků v sociálních službách kvalitní a profesionální práci. Jak upozorňují poskytovatelé, zaměstnavatelé i odbory, v řadě pobytových zařízení sociálních služeb se potýkají s tragickým nedostatkem personálu, který přímo pečuje o seniory a zdravotně postižené osoby. Problémem se zabývala opakovaně i tripartita na jednání 2. února i 23. března tohoto roku - a výsledek? Stále to nikam nevede. Dovolím si ocitovat pár vět ze zápisu z této tripartity: V prvním bodě se všichni účastníci shodli, že se v sociálních službách začíná stejně jako ve zdravotnictví projevovat personální krize.